Jaká je ambice té pracovní skupiny? Kdy bude platit ten nový zákon, na kterém vy chcete spolu s tou pracovní skupinou pracovat? Tak proč přijímáme dneska senátní verzi? Já tomu vůbec nerozumím. Kdybyste řekl "schvalte senátní verzi a pro toto volební období končíme se změnou RUD pro obce", tak bych sice nesouhlasil, ale rozuměl bych tomu. A vy říkáte současně "schvalte to, co máte na stole, a současně vám slibuji že během roku to změním"! Co bude platit? To, co případně schválíme dneska? Nebo to, co případně schválíme v září příštího roku nebo v říjnu? Já to tady mám! Tak to pak není vyrovnaná debata, když jeden podklady má a druhý podklady nemá. A to je to, co vyčítám senátorům. Vy jste je měli? Tak možná to někdo exkluzivně měl, ale o ty informace se prostě nepodělil. A to je prostě špatně.
To byl kolega Stanjura.
Podpoří ho i klub sociální demokracie. Je třeba si říci, že rozpočtové určení daní vlastně nikdy nebude úplně spravedlivé pro všechny obce. Je třeba si také říci, že ne všechny obce mají možnost vytvářet podmínky pro podnikání. A mí kolegové předřečníci, pan kolega Vilímec tady říká: Obce s tím senátním návrhem nesouhlasí. Jaké obce? Všechny obce? To pravda je. To je další věc. To je na úvahu, pokud budeme dále přemýšlet o tom, jak jinak nastavovat parametry rozpočtového určení daní. Vůbec nezpochybňuji, že by nějaký motivační prvek býti měl. Ale tento prvek se opravdu přežil. A nadále je třeba, aby zůstala určitá solidarita, protože jak jsem řekl, tak většina obcí prostě nemůže dosáhnout, nemá ty podmínky, nemá ty podmínky, aby měla podnikatele na svém katastru, aby měla třeba provozovny na svém katastru. Bylo tady zmíněno, že se ustavila určitá skupina pro změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Já mu za to děkuji, že ten návrh podal. Byli tam zástupci Sdružení místních samospráv. Padaly tam docela zajímavé návrhy, jak změnit určité parametry, jak jinak konstruovat rozpočtové určení daní. Pro vaši představu, Svaz měst a obcí přišel například se zvýšením samozřejmě podílu na DPH, o tom tam byla asi největší diskuse. Daň z příjmu právnických osob vázat na sídlo právnické osoby, daň z nemovitých věcí, zavedení daně z tržní ceny pozemku. Zavedení podílu na spotřebních daních, nová samostatná komunální daň. To byly návrhy Svazu měst a obcí. Proti tomu tam samozřejmě byly návrhy Sdružení místních samospráv, které navrhovalo například rozšíření struktury sdílených daní o daně ekologické, o daně spotřební. Tento motivační prvek skutečně neplní roli, která mu byla původně určena. To je jedno z vyjádření Sdružení místních samospráv. Nebo konstantní odmítavý postoj vůči zavádění nových motivačních prvků v rámci rozpočtového určení daní. Zásada rovnosti všech obcí. Samozřejmě měla by mít a musí mít nějaký výstup. Ale znovu říkám, nikdy to rozpočtové určení daní nebude naprosto spravedlivé pro všechny obce. Nakonec si myslím, že vy ani nemáte zájem, aby se bojovalo proti daňovým únikům.
Děkuji. V tuto chvíli eviduji pět faktických poznámek. S první prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, musím reagovat na řečnickou otázku, jaké obce s tím nesouhlasí. Nesouhlasí s tím Svaz měst a obcí České republiky, který sdružuje 50 % všech obcí. Garantuji, že v takovém případě v tomto volebním období žádný další návrh nemůže vzniknout.
Prosím s faktickou paní poslankyni Kovářovou. Připraví se pan poslanec Beznoska. Prosím, máte slovo.
Ráda bych reagovala na kolegu Votavu. Otázka zněla: Jaké obce nesouhlasí? Bohužel nemáme v ruce seznam. Já jsem o něj žádala a v podstatě jsem žádný seznam nedostala. Bylo mi to odmítnuto! To, že se ten motivační prvek přežil, to všichni víme. O tom se právě na té pracovní skupině diskutovalo. A řeklo se tam, že se o tom musí diskutovat velmi dlouho a že to je velmi problematické tuto složku zrušit. A náhle ze dne na den máme zrušení motivační složky. Kolegové, měli jsme ho tady.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. A jestli se nemýlím, pane zpravodaji, o všech návrzích bylo v tuto chvíli hlasováno a my bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Hlasování končím. Uzavírám projednávání tohoto bodu. Zahajuji další bod a tím je bod
Vážená paní předsedající, dámy a pánové.
Prosím, máte slovo.
Já se omlouvám, nestihnete to, pane ministře, nespěchejte. Když jsme vám nabízeli včas přerušit debatu, tak jste to odmítli. Když jsme to včas navrhli, tak jste byli proti. Hodinu jsme ztratili.
Vy máte několik bodů, které potřebujete odhlasovat ve třetím čtení. Energetický zákon patří mezi ně. Ale v pátek si zařadíte mimořádnou schůzi, elektronickou evidenci tržeb, o které dobře víte, že to bude prostě promarněný čas. Protože tunel na daňové poplatníky, navíc ještě zařazený na mimořádnou schůzi, nemá šanci projít. A my tady neblokujeme Sněmovnu, my blokujeme jeden tunel na daňové poplatníky a všechno ostatní vám může procházet. A vy tady jste v křeči, ve středu do 14.00, zatímco v pátek máte pět hodin, kdy můžete projednat všechno, co potřebujete, v řádném legislativním procesu, pokud se zbavíte představy, že prosadíte tenhle nesmysl. Tak stáhněte tenhle nesmysl a všechno ostatní projde Poslaneckou sněmovnou jak nůž máslem. To je přece slušná dohoda! Proč odmítáte přistoupit na elementární dohodu s poslaneckou menšinou? Všechny zákony, které máte v legislativním procesu, měl jsem možnost prostudovat si legislativní plán vlády na první pololetí... Já vás také neruším, když mluvíte se svým přednostním právem. Tam není nic, co bychom vám chtěli blokovat. Tam není nic, kde bychom měli důvod vznést obstrukci. Je tam řada věcí, se kterými nebudeme souhlasit. Ale budou řádně a svižně projednány. A tu musíte prosadit za každou cenu. I za tu cenu, že spousta jiných velmi potřebných zákonů pro Českou republiku zůstane stát v koutě. Tak přestaňte s tím třídním bojem, přijměte napřaženou ruku opozice, pojďme na slušnou dohodu. Protože to viděl v Chorvatsku? Ono to nikde jinde není. A protože to na tom Balkáně viděl a jeho kamarád Todorić si to tam prosadil, tak on si to v Čechách chce prosadit taky? A proto vám spousta jiných, důležitých zákonů, jako třeba energetický zákon, nebude prohlasována? Energetický zákon dneska nestihneme, to všichni víme. Když stáhnete ten nesmysl, ten tunel na daňové poplatníky, kterému říkáte elektronická evidence tržeb. To je moje slušná nabídka a myslím ji vážně.
Prosím, máte slovo.
Nabídka pana předsedy Kalouska není tak dobrá, jak vypadá, protože já s paní kolegyní Marksovou v pátek musím do Karviné jednat o situaci v OKD. Druhá věc je ten výklad pana předsedy, prostřednictvím paní předsedající, o tom, jaké je právo menšin. Je velmi extenzivní, protože to bychom potom nemuseli mít volby a menšina, byť legitimně zvolená by měla právo veta, já nevím, jestli na jeden, nebo na pět, nebo na deset zákonů. Takhle jednoduchý ten život není a zákony se nedají počítat kus od kusu. Ony taky mají nějakou prioritu.
Včera jsme to počítali a těch několik set tisíc A4 papírů je v podstatě velký panelový dům do nějakého sedmého nebo osmého patra. To je podle mě velmi dobrá a užitečná věc. Velmi důležité opatření, o kterém se dlouho diskutovalo, a jsem rád, že v té novele konečně je, je to, že se to čestné prohlášení o majetku musí dávat ke dni zahájení výkonu funkce. A poslední věc, kterou také vítám, to je rozšíření zákazu konkurence. Ale je to samozřejmě věc na debatu.
Nyní s přednostním právem pan předseda Laudát.
Dámy a pánové, já mám trošku odlišný názor než můj předřečník. Ukázalo se jenom jedno, že, pane ministře, váš protivník, abych tak řekl, už nemá morální právo vykonávat tu funkci, kterou vykonává, jinak tu instituci totálně znevěrohodňuje. Protože tady se stalo něco, co nemá v Evropě obdoby, a sám jste správně řekl, že cokoliv Babiš udělá, má všude střet zájmů, a s tím naprosto souhlasím. Já si myslím, že ta novela rozhodně není cenná. Přináší tedy to, že se to zcentralizuje na jedno místo, což dá jakýsi přehled, usnadní to vyhledávání, to je pravda. Ale nevím, to tady asi pan ministr vysvětlí. Já si myslím, že ten předklad byl velmi stručný. Já se jenom ale - tady otevřu jiný problém. Já si myslím, že každý na začátku by měl přiznat peníze, kolik má na účtech, než vstupuje do politiky, a kolik má na účtech, když vystupuje z politiky. Takže nevím, a neřeší to nikdy žádný střet zájmů, ale peníze jsou stejné jako nemovitosti. Za další to, že tam vytváříte tajnou skupinu přiznání, tak si myslím, že tím poměrně výrazně zúžíte - a když tak mě opravte, já jsem to nestudoval, co to bude mít za konkrétní dopady - tu skupinu osob, které dneska přiznávají. Docela zajímavé potom budou zřejmě i soudní potyčky kolem toho principu otáčivých dveří, to znamená zákaz konkurence. Samozřejmě já beru, že jste předložili tento z mého pohledu výrazně formální zákon. Říkám, má tam svá pozitiva, ale jako celek to beru jako výrazně formální zákon z důvodu toho, že tato koalice se v osobě Andreje Babiše dostala do naprosto neřešitelné pasti. A pokud byste chtěli přijít se skutečně kvalitním zákonem o střetu zájmů, tak by to muselo být řešeno dvěma způsoby, o kterých jste i, pane ministře, mluvil. Protože já se nedomnívám, že formální sezení ve statutárních orgánech je to pravé ořechové. Takže domnívám se, že tento zákon - já nebudu ani navrhovat jeho vrácení k přepracování. Myslím si, že řada věcí se dá nějakým způsobem v rámci diskuse pomocí pozměňovacích návrhů napravit. Nevím, jestli s tím pan ministr má problém, nebo nemá. Takže zatím děkuji za pozornost.
Já děkuji panu předsedovi Laudátovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský. Pardon, s přednostním právem pan předseda Sklenák.
Děkuji za slovo. Já si dovolím vznést procedurální návrh. Mám za to, že je zde všeobecná vůle tento bod projednat.
Vraťme se k tomu klidně hned v lednu. Bude to uzavřeno. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek.
Účast přislíbila paní ministryně Šlechtová se svým týmem. Budou pozváni představitelé řídicích orgánů na ministerstvech. Už je znám i termín. Bude se to konat 18. února.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ten pozměňující návrh také byl na Ministerstvu financí psán. Ale to není úplně fér chtít po starostech, zvláště starších ročníků. Je to další krok k oligarchizaci státní správy a veřejné správy. Nelze to podpořit! Mnohokrát jsme to navrhovali. Tak tohle je další etatizační oligarchizační krok, který může podpořit politická divize Agrofertu. Ta je k tomu zřízena, aby to tady řídil jeden oligarcha. Svodobomyslní poslanci to podpořit nemohou.
Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. To byla poslední přihláška do rozpravy. Závěrečná slova?
Děkuji za slovo. Má 117 milionů na účtě. Obec po obci to máme spočítané. Samozřejmě že jsme to spočítali. Takže není pravda, že bychom nepočítali. My skutečně na Ministerstvu financí celkem dobře počítáme. To je super, že oligarchové ovlivňují.
Samozřejmě od té doby se mnoho věcí vyvinulo jak na poli veřejné správy, samosprávy. Samosprávy dostaly nové kompetence. Ruku v ruce s tím se také nějakým způsobem zejména v minulé dekádě ubírala i judikatura. Museli jsme přijmout i evropské principy. V tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky, které se podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému z trestného činu. Čili v podstatě jedná se o jakési malé trestní řízení. To si myslím, že bude ta správná půda pro ty podrobné věci.
Děkuji, pane předsedající.

Použití ustanovení převzatých z trestního práva je tedy problematické a leckdy i mimo možnosti správních orgánů vzhledem k postavení správního řízení a správních orgánů oproti řízení trestnímu a soudům. Správní tresty a jejich ukládání.

Ochranná opatření. Hlava IX. Zvláštní ustanovení o mladistvých. Část třetí. Řízení o přestupcích.

Hlava IV. Účastníci řízení. Nevím, proč mezi účastníky řízení není navrhovatel. Hlava VI. Postup v řízení. Hlava IX. Osoby oprávněné podávat odvolání.

Já ještě neděkuji paní poslankyni. Paní poslankyně navrhuje vrácení zákona, jenomže my máme sloučenou rozpravu.